Já toto číslo upřesním. Lidé umístění v domově potřebují nejen služby sociální, ale také služby zdravotní, a kdo je může vykonávat? Pouze všeobecná sestra. A sester je málo. Pořád se o tom mluví, chybí ve zdravotnictví, a pokud odejdou i sestry ze sociálních služeb, kladu si otázku: Kdo bude poskytovat odbornou pomoc našim seniorům, zdravotně postiženým? Já to nevím. Nemáme tu ani žádnou alternativu, a tak si říkám, jestli to také není účelné. Nebudeme zde mít odborné pracovníky, nebudeme mít zajištěnou odbornou péči a kvalita péče půjde dolů. Kdo na to doplatí? Lidé, kteří v těchto zařízeních jsou. Dříve odejdou a stát bude mít méně nákladů. Máme tu několik možností. Z dotací, které Ministerstvo práce a sociálních věcí dává ze své kapitoly krajů, nám zástupci odpověděli, že to nejde, že tyto peníze jsou na podporu sociální oblasti. Já bych křičela, ale jsem zdravotně indisponovaná, tak nemohu. V roce 2009 byl proveden výzkum a bylo zde zjištěno, že v sociálních službách se poskytuje ošetřovatelská péče za 5,2 miliardy, a dnes je to 2 miliardy vyšší. Mohli bychom to také dostat z darů od sponzorů, ale ty nám nepokryjí náklady na platy a nevím, kde ty sponzory hledat. Pak už zbývá jediná a poslední možnost, že to dofinancují kraje, ale zástupci krajů nám jasně řekli: Nemáme a dofinancováváme i tak dost. Každý z aktérů tvrdil, že sestry potřebujeme v sociálních zařízeních, ale kdo to dofinancuje, neřekl nikdo. Proto tento pozměňovací návrh podpořím. Chci vás upozornit, že se jedná o dočasné řešení. Připravuje se zákon, který bude řešit zdravotně-sociální rozhraní, ale do té doby musíme zajistit financování platů sester. I přesto, že tato kapitola byla navýšena, vzalo se těm nejpotřebnějším - zdravotně postiženým.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, ráda bych se vyjádřila k následujícím otázkám a o odpověď prosím přímo pana ministra financí. Na některé z otázek jsem se chtěla zeptat už dříve, ale vzhledem k jeho sedmiměsíční absenci na ústních interpelacích to bohužel nebylo možné. Uplatnila jsem pozměňovací návrh týkající se obnovy kulturních památek, který reaguje na výpadek evropských peněz v této oblasti. Ráda bych vám položila otázku, zda považujete posílení navržené vládou za dostatečné. Pro pořádek dodávám, že já nikoliv. Zjevně o tom byli přesvědčeni také kolegové z rozpočtového výboru, a to i ti, kteří zasedají v koaličních lavicích. Hovořili o závažnosti problému a nutnosti financování obnovy kulturních památek řešit. Dokonce přislíbili, že předloží kompromisní návrh, který na obnovu kulturních památek přidá méně, než jsem chtěla já a výbor pro veřejnou správu, ale více, než obsahuje vládní návrh rozpočtu. Toto bylo na jednání rozpočtového výboru skutečně přislíbeno, ale skutek utek. Připraven nebyl žádný kompromisní pozměňovací návrh. Já jsem přesvědčena, že když byl rozpočtový výbor schopen najít 250 milionů korun navíc pro sport, tento pozměňovací návrh také podporuji, musí se nutně najít alespoň stejná částka také na obnovu kulturních památek. Proto si dovoluji podat návrh na opakování druhého čtení, abychom kompromisní pozměňovací návrh mohli dát dohromady. Z debaty na rozpočtovém výboru vyplynulo, že je to naším společným cílem, a já doufám, že to platí. V této souvislosti bych se mimochodem ráda zeptala na to, jak reaguje vládní návrh státního rozpočtu na podobu Dohody o partnerství jako celek. Jak jste, pane ministře, tuto zásadní skutečnost spolu s kolegy zohlednil při přípravě návrhu státního rozpočtu? Tolik k pozměňovacímu návrhu týkajícímu se obnovy kulturních památek. Z dosavadních informací jsem získala dojem, že pro vás, pane ministře, problematika eGovernmentu není prioritou, a zřejmě právě to stojí za vaší nepodporou uvedenému pozměňovacímu návrhu. Je tomu skutečně tak, nebo jaké je řešení, ke kterému jste v oblasti dospěli? Jsem přesvědčena, že zejména prvně uvedená otázka je zásadní. Výpadek evropských peněz v některých oblastech se dříve nebo později skutečně ukáže jako citelný. Nechci přehánět, ale musím říci, že například pro obce jako potenciální žadatele je podoba Dohody o partnerství doslova strašidelná.
Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Kučera.
Jen na začátek možná krátká reakce na pana poslance Fiedlera, na mého předřečníka. Asi to není zdaleka první město, kde hnutí ANO dělá úplně něco jiného, než deklaruje tady ve Sněmovně. To je nám všem jasné a vidíme to v naprosto praktických krocích. Na druhou stranu s tím mají obrovské problémy. My jsme to řešili samozřejmě tak, že jsme udělali nějaká omezení, ta omezení ze strany heren jsou respektována. A odkud je zaplatí ministr Babiš? No přesně z těch peněz, které bere obcím. A to je věc, se kterou se já vůbec nemohu ztotožnit. To je prostě věc, se kterou já se nemohu ztotožnit. Samozřejmě s těmi navýšenými sazbami souhlasím, jsou správně, hazard se má zdanit a má se regulovat. Ale s čím nemohu souhlasit, je, kam ty peníze tečou. Ty peníze prostě nemohou absolutně navíc téct do státního rozpočtu právě na úkor obcí. Takže já avizuji dopředu, že podám pozměňovací návrh, který právě tenhle poměr bude měnit.
Velice zajímavé téma tady kolega předřečník přednesl a to je o tom rozdělení mezi obce a mezi stát. Objevují se nápady: Však my to můžeme použít třeba na sport, třeba na chodník, třeba na nové státní úředníky. Děkuji za pozornost.
Tak. A ještě je tu faktická poznámka pana poslance Kučery a pana poslance Pflégera.
Ty obce, které tu zátěž nenesou, tak samozřejmě ty peníze mít nebudou.
Takže buďte tak hodní, prosím vás, už neříkejte, že nevybíráme daně. Vybíráme, a to jsme jenom na začátku. Já nechápu, že vy chcete podporovat zločince, kteří nás okrádají o DPH. Fakt tomu nerozumím.
Děkuji za závěrečné slovo navrhovatele. Je tady přihlášen pan poslanec Miroslav Kalousek, pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura a pan kolega Černoch. Prosím ale, jsme po závěrečném slovu navrhovatele.
Myslím si, že obojí si zaslouží hold. Jak ta řeč, tak ta neuvěřitelná a nepřijatelná materie, o které budeme hlasovat.
Velmi těžko se reaguje na tak nesouvislou řeč, kdy je poskládáno mnoho věcí, které s rozpočtem vůbec nesouvisí. Kontrolní hlášení se dotkne zhruba více než půl milionu subjektů. A to jsou zloději!, říkal ministr financí. A já říkám, že to není pravda! Copak karuselové obchody dělají firmy s obratem 10, 20, 30 mil. ročně? Neuvěřitelné množství. Četl jsem docela vtipný komentář, že poprvé se to bude odevzdávat 25. února a je to nový Vítězný únor pro stát. Nesmyslně vysoké pokuty, nepřipravenost projektu. A tomu se říká informační kampaň k tomu, co má přinést deset miliard. O EET jsem mluvil, nepřinese nic. Copak vy navrhujete, aby to platilo pro všechny? Takže nic takového. Hlasovali jsme pro ten návrh zákona v Poslanecké sněmovně. Pro jsme hlasovali. A je to první stupeň při projektové dokumentaci. Takže to není z 90. let. To je celé! Nevyjednali jste si to. Jezdíte tam od července jak do houslí, do Bruselu, a nic! Proto říkám, že jestli máme mít šanci, tak to musí dojednat podle mého názoru premiér na politické úrovni, ne na úřednické úrovni. Co jste dělal dva roky? Nejste ve vládě týden, ale dva roky!
Nemohou se přihlásit, pane předsedo, protože je po rozpravě, která byla ukončena, je po závěrečném slově ministra financí a mohou hovořit jenom ti, kteří mají přednostní právo, protože jim to slovo nemohu odebrat. Prosím, pokračujte.
Tak prosím vás, abyste mi zjednal pořádek!
Nemám žádnou výhradu proti tomu, co říkáte.
Děkuji vám. Na druhé straně musím souhlasit s ministrem financí, s těmi prvními větami, které řekl: "České republice se daří. Jsme na tom dobře. Máme nízkou nezaměstnanost, nízké zadlužení." Musíte si vybrat! A je zajímavé, že ten, kdo vyšel z podnikatelského prostředí, propadl tomu úřednickému pohledu na svět, že úspěchem ekonomiky není úspěch podnikatelů a zaměstnavatelů, ale už je to úspěch vlády. Zajímavá změna. Já tomu prostě nevěřím. Kromě těch pracovních míst, která jste vytvořili, těch 22 tis. úřednických míst za dva roky. A když já to řeknu nebo to řekne opozice, tak řeknete: "To je ale planá kritika té opozice!" Přesně tak to je. My jsme navrhovali vrácení, přepracování a snížení. Takže konkrétními postupy, vašimi postupy, nám dáváte za pravdu.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo. Já bych se velmi rád ohradil proti nařčení, že strašíme, že je na našem území pouze 125 imigrantů. Velmi dobře víte, jaká je situace, jak se rychle ta situace může změnit. A to, že požadujeme peníze... Nekřičte na mě prosím, pane kolego. Úsvit svůj názor říká dlouhou dobu. Neměníme ho ve chvíli, kdy se stanou události v Paříži, kdy najednou všichni vycházejí s prohlášeními, že je potřeba zavřít hranice, že je potřeba imigranty vracet. Říkáme to velmi dlouho a ty naše požadavky, které jsme měli, tak se týkají ochrany státní hranice. Proto prosím neříkejte, pane ministře, že strašíme. Co se týče hazardu, říkal jste, že opozice nepodpořila zákon o hazardu. Podpořili jsme zákon o hazardu. Říci, že opozice podporuje zloděje na DPH...
Dovolte mi, abych odcitoval z toho materiálu, který v takovém poloutajeném režimu projednala vláda, myslím, že 2. prosince. Jestli se nadále bude pokoušet to dojednat na té úřednické úrovni, anebo to opravdu přenese, což já bych doporučoval, na politickou úroveň, nejlépe na úroveň pana premiéra. Protože nemusíme uspět, ale pokud neuspějeme, tak jestli máme někdy žalovat Brusel, tak za tohle. Přece náš Ústavní soud jasně říká - a drží to všechny tři ústavní soudy - že retroaktivita není možná. Tak jak to, že po nás Brusel chce, abychom znovu dělali to, co už máme? Jak říkám, myslím si, že to je na intervenci premiéra, protože pokud vidíte ty zápisy zejména úředníků z DG životního prostředí, tak vidíte, že jsou velmi neústupní, zaslepení, poplatní té zelené ideologii a nedá se s nimi rozumně debatovat. Já myslím, že i zítra budeme interpelovat pana premiéra v této otázce a budeme od něj chtít, ať vyvine aktivitu a nenechává to jenom na dopravě a životním prostředí. Tady si myslím, že bohužel cesta nevede.
Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Antonín Seďa.
Ale nejde jenom o finanční zdroje, ale zejména o problém připravenosti obou staveb. Při čtení rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a v rámci realizace operačního programu Doprava 2014 až 2020 postrádám v investicích podporu rozvoje letecké dopravy, zejména podporu letišť. Dále bude nutné realizovat i bezpečnostní opatření v rámci zajištění vyšší bezpečnosti cestujících.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jen velmi rychle, já to vezmu odzadu. Ty chybějící investice, které jsou ve Státním fondu dopravní infrastruktury - my jsme se dohodli, že uděláme rozpočet co možná nejrealističtější. Pokud peníze budou chybět na akce, které jsou nachystány, tak je tam určitě dodáme. Co se týče letišť, podle stávajícího zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury letiště nemůžeme podporovat. Máme takový zákon, který bylo možno vyjednat, protože se pět let nic nedělo a ta EIA nevypadala, jak nevypadá. Na druhé straně bych chtěl říct, že děláme kroky k tomu, abychom ty věci napravili, a já jsem přesvědčený, že se dělají už kroky na politické úrovni k tomu, abychom našli nějaký rozumný kompromis. Jsem přesvědčen, že se rýsuje kompromis, ve kterém většina těch staveb, které mají EIA podle zákona 244, a jsou to ty klíčové, nejvíce připravené, bude schopno v nich pokračovat.
Pan poslanec Kučera? Také ne. Není tomu tak, končím tedy podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Já přivolám naše kolegy z předsálí. Kdo je proti? Těmito sněmovními tisky jsme se zabývali dne 30. září na 31. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme přerušili sloučenou obecnou rozpravu. Není tomu tak. Jako první se o slovo přihlásil pan poslanec Ladislav Šincl.
Věc, kterou si ani dnes neodpustím, je obrovský střet zájmů pana ministra financí. Fakt, že pan Babiš je majitelem firem, které čerpají ze státního rozpočtu, nás nutí k zamyšlení, že by opravdu mohly nést některé subkapitoly rozpočtu název Babiš sobě. Kromě absolutní výše navrhovaného deficitu, který je vzhledem k míře hospodářského růstu ekonomicky neobhajitelný, protestuji z tohoto místa proti nízké podpoře vědy, výzkumu a inovací a za sebe říkám, což nebude překvapení, že projídací rozpočet ani v tomto roce nepodpořím. Co naopak podpořím, ať je tam něco pozitivního, je náš pozměňující návrh na zvýšení financí o 1 miliardu do vysokého školství. Jako vysokoškolský pedagog Univerzity v Ústí nad Labem vím, jak jsou finanční prostředky pro tuto oblast potřeba. Podpořte tedy tento pozměňovák jako jakési bolestné za zanedbané financování vědy, výzkumu a inovací.
Děkuji panu poslanci Holečkovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Já přece jenom v této diskusi - pěkné odpoledne, kolegyně a kolegové - zmíním jednu problematiku, která s podporou vědy a výzkumu souvisí a je velmi specifická a týká se podpory našeho podílu na Evropské kosmické agentuře. Jsou věci, u kterých takový ten pohled na schvalování státního rozpočtu založený zejména na principu disciplíny bychom přece jenom mohli občas opustit.
Děkuji panu poslanci Novotnému. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
No, to jsou taková pěkná obecná tvrzení. Podobný návrh ostatně, který asi bude nejspíše schválen podle vyjádření pana ministra financí, podal později i Jan Bartošek. Ale o tom mluvila paní kolegyně Hnyková. Tu dáváme k dispozici vládě.
Ale já si nemyslím, že lze dělit zákony na dva druhy: jeden, který se vymáhá za každou cenu, a druhý, nad kterým se mávne rukou, protože se to zrovna nehodí. Upřímně řečeno nevím jakým, ale je to jejich odpovědnost. Ještě bych se chtěl rád dotknout pozměňovacích návrhů. A upřímně řečeno, říkám si proč. Ale tyto návrhy jsou opravdu vyselektované v řadě případů, zbilancované a mají své ratio. Dokonce jsou to návrhy, které zčásti načítají i koaliční poslanci. Ale myslím, že byste se měli ještě jednou zamyslet nad tím, co navrhují poslanci, a že to není něco, co by zavirovalo či znekvalitnilo rozpočet, ale spíše naopak. Pokud bych měl připomenout naše návrhy, je tam vysoké školství. To je navrhováno více směry a více způsoby. Platy zdravotníků a zdravotnic, abych nevynechal, v sociálních službách. Vy si myslíte, že si to nezaslouží, že to opravdu nepotřebují? Kolegové z jiných frakcí tam řeší rovněž regionální školství, sociální služby v krajích. To, co tady zaznělo na téma kultury, tedy jak obnovy kultury, tak i festivalů, tak pokud to neuděláme teď, stejně to budeme lepit během rozpočtového období. Takže proč se tomu tak strašně bráníte? Jenom proto, že vás Sněmovna obtěžuje? Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Jiřímu Dolejšovi. Budeme pokračovat v rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi také říci pár slov k návrhu státního rozpočtu, který nám vláda předkládá. Schodkovost rozpočtu ale ponechávám stranou. To je klasický evergreen vlád, ve kterých je výrazně zastoupena levicová strana. Zaměřím se tedy na oblast vědy a výzkumu, která je mi bližší. Kupříkladu Stát Izrael vynakládá na vědu a výzkum pravidelně přes 4 % vládních zdrojů. V porovnání s Českou republikou, která stále zůstává zhruba u 2 %, jde o rozdíl opravdu markantní. Na vědu peníze nejsou, ale na mandatorní výdaje se vždycky nějaké najdou. Vláda také v návrhu státního rozpočtu předpokládá klesající míru nezaměstnanosti. Kde ale bere tu jistotu? Čím naše vláda podnikatelům pomohla, aby se jim vyplatilo zaměstnávat další pracovní sílu? Stačí se podívat, kolik zbytečné byrokracie parlamentem prošlo a kolik jí v něm ještě leží.